Stačí to jenom číst.

Naopak chtějí, abychom právě tuhle věc dotáhli do konce.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil návrh novely horního zákona, který se týká dobývání břidlicových plynů a podzemního zplyňování uhlí. Tato novela je zde ve Sněmovně už poměrně delší dobu. Rovněž odhalily nepřipravenost našeho právního řádu na možnosti jednoznačného a striktního rozhodnutí ve smyslu vyloučení těchto v našem geologickém podloží velmi problematických technologií. Tato novela si neklade za smysl zabránit dalšímu zkoumání geologického podloží, jehož znalost je již dnes na velmi podrobné úrovni, která je ve světě ojedinělá. Cílem je pouze vyloučit použití technologií, které nezaručují jistotu vyloučení kontaminace podzemních vod či neřízené procesy spalování. V současné době nemá státní správa v rukou jednoznačný nástroj pro vyloučení těchto technologií a občané se právem obávají chyb, které již nastaly v souvislosti s rozhodovacím procesem v rámci správních rozhodnutí.
Myslím, že nejde o tak jednoduché téma, abychom ho odbyli v prostředí, které nezaručuje dostatečnou pozornost jednotlivých kolegyň a kolegů.
Metoda vysokoobjemového hydraulického štěpení, na niž je návrh primárně cílen, není v současné době v České republice používána a ložiska, která by mohla být za pomoci této technologie dobývána, nebyla v České republice identifikována.
Pan kolega Adamec. Prosím, máte slovo.
Já si vzpomínám, je to někdy dva a půl roku zpátky, možná tři, bylo to těsně před parlamentními volbami, tady objížděli zástupci amerických společností a zkoumali, co si tady v České republice mohou dovolit.
Samozřejmě rozumím, protože chceme, abychom dodržovali jednací řád. Můžete pokračovat.
Tehdy tady objížděli zástupci americké společnosti a zkoušeli tady víceméně si vydobýt povolení na průzkumné vrty a tehdy to vzbudilo velké zděšení u místních obyvatel.
Takže v tuto chvíli přistoupíme k hlasování o prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o 30 dnů, tedy celková doba projednávání ve výborech bude 90 dnů. Hlasování končím. Já konstatuji, že návrh byl přijat, a končím projednávání tohoto bodu v prvém čtení. Dovolte mi načíst omluvu z dnešního jednání. Od 18 hodin do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Balaštíková. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas v prvém čtení.
Děkuji za slovo. Nicméně my bychom vám v tomhle případě skutečně rádi pomohli. Já jsem si teď ještě ověřoval se svými kolegy z obou dvou poslaneckých klubů, zda předkladatel tuto zákonnou povinnost naplnil, nebo nenaplnil. Nenaplnil. Vždyť je to zákon. Proč by to dělal?
Já děkuji. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Podpora však musí být oznámena do 20 pracovních dnů ode dne nabytí platnosti tohoto návrhu zákona.
Prosím, máte slovo.
Pokud pan ministr zemědělství to podpořil, tak i jemu z toho plyne přímý majetkový prospěch, neboť bez ohledu na to, že svůj zemědělský majetek přepsal na svou manželku - známe všichni institut společného jmění manželů, tedy ekonomické výhody paní Jurečkové týkají se logicky i pana Jurečky.
To je ten problém, že bereme všechno, co se nám hlásí, zvláště u středního školství, abychom měli naplněné třídy. Pro obory vzdělávání v těchto druzích škol až po školní družinu bude závazným právním předpisem stanoven maximální rozsah vzdělávání, nebo naopak maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Objem poskytnutých prostředků bude přitom respektovat reálné zařazení pedagogů školy a školní družiny do platových tříd a stupňů a normativně stanovenou úroveň ostatních nárokových a nenárokových složek platu. Dojde však ke změně struktury republikových normativů a k regulaci výše krajských normativů bude moci MŠMT stanovit personální standardy pro zajištění činnosti školských zařízení. Stávající systém financování prostřednictvím normativů na žáka zůstane zachován pro financování soukromých a církevních škol. Dnes dopoledne ještě proběhl kulatý stůl na téma financování regionálního školství. Přítomné profesní organizace vnímají připravenou novelu zákona jako velmi zdařilou, ale zároveň upozornily na nutnost dostatku finančních prostředků. Předkládaný návrh zákona představuje poměrně zásadní zásah do normativního financování regionálního školství. I když návrh zákona nemíří na všechny školy a školská zařízení, nicméně se dotkne početně největšího množství z těchto zařízení. Nejzásadnější změny se totiž dotýkají mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí. Jenom upozorňuji, že k takovému prodloužení lhůty je třeba souhlasu předkladatele.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Ještě než dám slovo řádně přihlášeným, mám zde jednu přihlášku s přednostním právem a to je pan předseda Fiala.
Na rozdíl od toho naopak považuji změnu financování regionálního školství jako něco, co nutné je, co se udělat mělo. Já se s paní ministryní shodnu, i s tím, co tady říkal pan poslanec Kořenek, pokud jde o analýzu některých problémů, které v současnosti s financováním regionálního školství máme.
Bohužel, ani senátní verzi nemůžeme podpořit, protože zavedla velmi neurčitý pojem, že shromáždění, které reaguje na nově vzniklou situaci, se nemá nebo nemusí oznamovat. Dovedeme si představit různé nacionalistické, ultrapravicové, ultralevicové bojůvky, které budou reagovat na pokojná shromáždění a budou říkat: no my reagujeme na nově vzniklou situaci. Takže z těchto důvodů nemůže náš poslanecký klub ani senátní, ani poslaneckou verzi podpořit, a proto budeme hlasovat proti.
Takže prosím, teď je prostor pro vaše vystoupení. Ještě faktická poznámka pana poslance Vozky. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád rozptýlil obavu pana senátora, protože si myslím, že ve zkrácené podobě jsem na některé nadhozené problémy odpověděl ve svém vystoupení. Ale Listina práv a svobod v tomto případě není zcela určitá vzhledem ke svolavateli shromáždění jako k vykonavateli. Nefandíme spontánním shromážděním, protože tak jak jste správně ve svém vystoupení uvedl, existuje možnost, že to spontánní shromáždění například vznikne - cituji - při sportovních podnicích. A to je právě to, co bychom nechtěli. Protože jestli se jedna parta stluče s druhou partou po sportovním shromáždění, tak potom řekneme ano, to bylo aktuální.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jen krátká reakce na to, co zaznělo.
Pokud si pan senátor přeje nám ještě něco sdělit, tak mu dám prostor. Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřina Valachová, kterou prosím, aby se ujala slova. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vám představila vládní návrh zákona, kterým se mění školský zákon a který obsahuje změny financování regionálního školství. Chtěla bych říct, že co se týká změn financování regionálního školství, tak je to záležitost, po které dlouhodobě volají odborné asociace, odbory, zaměstnavatelské svazy, ale i školy samotné - Návrh zákona je předkládán v souladu s programovým prohlášením vlády a cílem navržené novelizace je zakotvit změny ve financování mateřských, základních a středních škol. Co se týká současného systému financování regionálního školství, ten trpí četnými nedostatky. Systém nezohledňuje skutečný rozsah vzdělávání poskytovaný žákům konkrétní školou, dostatečně nezohledňuje rozdíly mezi jednotlivými obory. V oblasti nepedagogické práce bezdůvodně zvýhodňuje školu s vyšší naplněností tříd oproti stejně zorganizované škole s naplněností tříd nižší a nutí k navyšování počtu žáků a studentů na úkor zvyšování kvality vzdělávání. Cílem navrhovaného předpisu je zajištění stabilizace financování regionálního školství a také předvídatelnost financování a finančních prostředků pro ředitele škol. Větší otevřenost a transparentnost pro školy i jejich zaměstnance. Cílem je také větší předvídatelnost pro ředitele škol z hlediska finančního řízení, tak jak už jsem zmínila. Odstraňuje rozdílné financování stejných oborů vzdělání, nerovnosti v odměňování zaměstnanců a negativní dopady spojené s takovým snížením počtu žáků, které je z pohledu organizace vzdělávání bezvýznamné, avšak ve stávajícím systému může školu přivést až k vážným ekonomickým problémům. Tady chci jenom doplnit, že se jedná především o střední odborné školství. Koneckonců také snižuje u středních škol ekonomický tlak na přijímání co největšího počtu žáků bez ohledu na kvalitu vzdělávání. Nejzásadnější změnou, kterou návrh přináší, je změna financování pedagogické práce mateřských škol, základních škol a středních škol, konzervatoří, a jak jsem zmínila, i školních družin. V těchto zařízeních bude stanoven prováděcími předpisy maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Stanovené maximum bude vyjadřovat stav umožňující poskytování vzdělávání v potřebné kvalitě. Tady bych chtěla říct, že se jedná o standard, ne nivelizaci vzdělávání, ke které naopak dochází nyní. změny financování zejména pamatují na dělení hodin v případě matematiky, češtiny, cizího jazyka a informatiky. Dále budou stanoveny následující normativy. Normativy nárokových složek platu, to znamená příplatky za vedení, specializační příplatky na jeden pracovní úvazek pedagogického pracovníka. Podotýkám tedy centrálně ze strany Ministerstva školství. To samozřejmě je jedno z kritérií. Nicméně není jediné, protože tento systém se zcela přežil. Znovu bych také chtěla zdůraznit, že se jedná také o děti nadané, nebo mimořádně nadané, nikoli pouze zdravotně postižené, jak se někdy úzce připomíná. Ministerstvo bude dále vykonávat předběžnou kontrolu na základě předběžných údajů, které obdrží od těch zařízení, aby posoudilo, zda definovaný nárok nepřekračuje nárok vyplývající pro příslušné zařízení ze stanoveného maximálního rozsahu. Ministerstvo bude finanční prostředky stanovovat pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Tady samozřejmě zůstane to, že ačkoli centrální pravidla stanoví Ministerstvo školství, tak daný rozpis a organizaci finančního rozpisu budou nadále vykonávat krajské úřady prostřednictvím svých odborných pracovníků. Ten bude také ověřovat správnost všech jednotek rozhodných pro rozpis. Může se jednat o každoroční změny v organizaci škol spojené se zahájením nového školního roku, protože samozřejmě školní a rozpočtový rok se nepotkávají. Může se jednat také o nově diagnostikované speciální vzdělávací potřeby dětí a podobně. Řešení tohoto problému v reálném čase je možné pouze v rámci určité disponibilní rezervy rozpočtových zdrojů státního rozpočtu, kterou má pro tento účel k dispozici krajský úřad.
Myslím, že nelze všechno přepočítávat pouze na ekonomický profit. Je fakt, že situace v Íránu se zlepšuje, je pod mezinárodním dohledem. Z tohoto důvodu budu hlasovat proti zrušení tohoto zákona.
Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Antonín Seďa.
Chci připomenout, že 11. listopadu 2014 byla mezi Ruskou federací a Íránem podepsána dohoda o výstavbě dalších dvou nových jaderných reaktorů. Kontrakt podepsala společnost Atomenergoprojekt, která postavila první blok této elektrárny. Rusové by měli vyrábět i jaderné palivo pro nové reaktory. A ještě dodatek. Společně jednali o posílení ekonomických vztahů, spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a boji proti terorismu. Tolik k mé zpravodajské zprávě i k novým informacím, které stanovisko vlády před dvěma lety neobsahuje.
Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pan poslanec Ivan Gabal.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pokud jsou moje informace správné, tak dohoda evropská a americká s Íránem je o graduálním procesu, kterým otvírá Írán prostor kontrole, a tím se naopak graduálně uvolňují sankční režimy.
Dobře, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy: přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra zahraničních věcí. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Pan předseda Laudát s přednostním právem.
Problém je, že tady k tomu chybí pan ministr průmyslu a obchodu Mládek, a pokud vím, tak nebude ani zítra. Ale můžu jenom spekulovat, protože ten návrh sem nakonec nepřišel a nebyl zařazen na program. Mohu spekulovat o stanovisku ministra zahraničí. Takže jsme ve velmi nešťastné situaci.
To byl pan předseda Laudát. S faktickou poznámkou dále pan předseda Kováčik, po něm paní poslankyně Wernerová, po ní pan poslanec Urban. Prosím, pane předsedo.
Děkuji, pane předsedající. Dost dobře nechápu stanovisko některých kolegů a kolegyň z vládní strany, pardon, z vládního hnutí ANO, kteří hlasovali pro to přerušení.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban, po něm pan poslanec Vlastimil Vozka, po něm pan poslanec Ivan Gabal.
Na druhou stranu tady někteří mají pravděpodobně obavu, jestli při tom rozvolňování mezinárodních vztahů s Íránem, jestli už přišla ta chvíle. A pak myslím, že tady ten návrh získá téměř stoprocentní podporu. Tak já myslím, jestli tady zítra bude, tak bych doporučil, aby se k tomu ministr zahraničních věcí vyjádřil, protože podle mého názoru samozřejmě nám tady může sdělit aktuální pozici České republiky ve vztahu k našim mezinárodním závazkům.
Děkuji za slovo. Cílem zákona je posílit možnost úspěšného konání referenda na místní úrovni. Nově by toto kvorum mělo být zrušeno a rozhodnutí v referendu by mělo být platné bez ohledu na účast.
Děkuji.
Jak jsem řekl, my bychom si dokázali představit mnohem širší změnu tohoto zákona, ale jdeme cestou nejmenšího odporu. Pokud by byla následně ve výborech nalezena shoda na širší úpravě zákona, byli bychom za to rádi. Mandát získaný ve volbách má vždy stejnou sílu.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budeme navrhovat zamítnutí tohoto návrhu.
Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Tomio Okamura, po něm pan poslanec Petr Bendl.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi představit náš návrh novely zákona o místním referendu. Poslední senátní volby znovu ukázaly na absurdní nespravedlnost v našem ústavním systému. Volby do komunálu, do Sněmovny i do Senátu nijak neomezují platnost volby. Prostě kdo přijde, tak volí, a kdo je zvolen, ten má mandát. Demokracie spočívá v odpovědnosti každého z nás za společnost, ve které žijeme. Proto navrhujeme kvorum zrušit. Tak jako je tomu u jakékoli jiné volby v České republice. Jelikož však naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD nedisponuje dostatečným počtem poslanců a nejsme vládní stranou, je nám jasné, že náš návrh s velkou pravděpodobností neprojde. Proto bych vás chtěl požádat o propuštění do druhého čtení s tím, že bychom rádi společně s vámi diskutovali alespoň o snížení tohoto kvora. Omezování platnosti referenda stanovením minimálního počtu občanů, kteří se hlasování zúčastní, je omezováním práv občanů. Ostatně i zde ve Sněmovně stačí k většině rozhodnutí prostá většina přítomných poslanců. A Senát o nich nemusí hlasovat vůbec, aniž by to mělo vliv na platnost takových rozhodnutí. Přitom zde přijímáme často velmi závažné normy platné pro všechny občany. A sami všichni víme, že se jedná v mnoha případech také o normy, se kterými nesouhlasí většina občanů, skutečných majitelů tohoto státu, a přesto je vláda prosazuje. Přitom vláda zcela úmyslně přehlíží fakt, že pokud nemohou rozhodnout voliči, občané, pak o nejzásadnějších tématech v obci rozhodují zastupitelé zvolení opět jen menšinou voličů, kterých je početně vždy dramaticky méně než občanů, kteří rozhodují v referendu. Na Praze 7 se v roce 2014 drtivá většina občanů vyslovila v místním referendu pro nulovou toleranci heren. Přijde tohle někomu demokratické? A sami víte, že to je pouze jeden z mnoha takových případů.
Tento návrh byl přijat. Mám za to, že jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze. Je tomu tak, takže můžeme přikročit k jednotlivým bodům.
Podrobně jsme se obsahu novely věnovali v průběhu jejího projednávání v Poslanecké sněmovně. V průběhu projednávání novely v Senátu byly navrženy dva drobné pozměňovací návrhy, s nimiž je tato novela vrácena Poslanecké sněmovně.
Děkuji, pane ministře. Prosím ostatní, aby se neshlukovali, nediskutovali. Platí to i pro kolegy v první řadě. Prosím pana poslance Fiedlera, aby se usadil. I pana předsedu klubu sociální demokracie i pana předsedu výboru pro bezpečnost prosím.
Se závěrem Senátu, tedy vrátit projednávanou novelu zpět Poslanecké sněmovně, jsme byli seznámeni. Zde má Senát názor, že je zákon třeba upravit následujícím způsobem. Připomínám tím, že není v žádném případě omezena možnost se shromažďovat. Tento návrh obsahovala i vládní verze. Bohužel důvody pro zařazení takové změny do zákona nejsou zřejmé a nejsou dostatečně odůvodnitelné z hlediska praxe s tímto zákonem. Podle tohoto bodu může být jakékoli shromáždění, tedy i takové, které nemá řádného svolatele a nejsou u něj naplněny podmínky zákona, prohlášeno za shromáždění reagující na nově vzniklou situaci. To je hlavní smysl zákona.
Otevírám rozpravu. Prosím pana poslance Plíška a potom pana poslance Tejce.
A vidím, na jakých pomůckách se dneska ti studenti učí. K tomu vás opravdu žádná privátní firma nepustí. Ale ruku na srdce. Kolik kraje vyčleňují peněz? Znám jediný kraj, který dal velké částky do zemědělského školství, a je to Kraj Vysočina, kde za 60 milionů korun udělali novou multifunkční stáj. Takže já se snažím tady tímto vykrýt tu mezeru na trhu, nebo respektive v tom systému alespoň v rámci svého resortu.
To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které se také nikdo nehlásí. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Prosím tedy pana zpravodaje, aby znovu přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. O tomto usnesení zahajuji hlasování.
Myslím si, že tak jak má Poslanecká sněmovna právo přijímat zákony, tak je také jejím právem a povinností zákony rušit a nenechávat to případně na Ústavním soudu z jiných důvodů. Nebudu tedy k němu přihlížet. Nakonec vzduchotechniku dodaly nejaderné státy, jako například Rakousko, které na tom nesmírně vydělalo. V tuto chvíli je zákon zcela obsolentní. Jaderná elektrárna je dokončena. Tolik snad na úvod.
Domnívám se, že z hlediska odborných trendů ve vzdělávání je zcela namístě propojovat jak formální, tak neformální vzdělávání a umožnit maximální rozvoj talentů dětí, včetně talentů uměleckých. Také tyto normativy bude centrálně stanovovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhované řešení, tak jak je vláda předkládá, respektuje i hodnocení a doporučení OECD pro Českou republiku v oblasti financování.